Čekám, jestli se nám počitadlo ustálilo. Kdo je proti? Usnesení bylo přijato. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Není tomu tak.
Omlouvá se pan poslanec Lukáš Bartoň mezi 9 a 9.30 z důvodu návštěvy lékaře, omlouvá se paní poslankyně Helena Válková dnes mezi 9 a 9.30 ze zdravotních důvodů.
Byla ekonomická krize, to znamená, vláda měla dvě možnosti. Takže já tomu rozumím a rozumím také stanovisku vlády, která říká: my se nemůžeme svazovat, nejenom naši vládu, ale do budoucna další vlády. No a jaký je důvod? Jak dopadla paní Parkanová? Takže já si myslím, že pan ministr dělal to, co bych dělal i já, to znamená, uvážlivě hodnotil kroky, co si může dovolit. Má tam ode mě seznam více než 50 poslanců. To znamená, pan předsedající tam má ode mě návrh poslaneckého klubu ANO, abychom zamítli projednávání tohoto návrhu zákona v prvním čtení, a v rozpravě také potom ještě navrhnu, abychom zamítli tento návrh.
Protože pak já můžu nechat ty faktické poznámky po vás. Takže otevírám rozpravu a s přednostním právem... Tak dáme jedno vaše přednostní právo a pak já tedy upozorňuji kolegy, že se hlásili s faktickými poznámkami ještě před otevřením rozpravy.
Pan předseda Stanjura mi dal přednost.
Omlouvám se, na vteřinku.
To, co tady říkal, měl říkat v rozpravě. Zpravodaj má jinou roli. To za prvé. Za druhé prostřednictvím pana předsedy pane kolego Hájku, vy si pletete Evropskou unii a NATO? Že se někomu nedaří utrácet peníze, to je opravdu tedy důvod, proč nebudeme dávat finanční prostředky do rozpočtu. Jak tohle vlastně někdo může vypustit z úst? Vy jste tady předkládali novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Byl to váš návrh zákona, byla to i vaše paní ministryně, která ho předkládala, byla jsem to já - opět si to ověřte ze záznamu - která jsem tady několikrát vystupovala a ptala jsem se, jestli ten zákon usnadní legislativní... akviziční proces z hlediska akvizic na Ministerstvu obrany. Takže zase výmluvy? Vy jste tady nevládli měsíc.
Pane předsedo, děkuji a prosím zpravodaje výboru pana poslance Marka Bendu, aby se ujal slova.
Dále bych jednání neveřejného výboru nekomentoval.
Ještě jednou bych chtěl omluvit kolegu Pavla Růžičku z důvodu nemoci a s dovolením bych vám přečetl jeho stanovisko, které velmi stručně vlastně popisuje tu absurdní kauzu, ze které je obviněn. Cituji: Nestojím před vámi jenom jako Pavel Růžička poslanec, ale také jako zastupitel, který rozhodoval ve sboru zastupitelstva města. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu. Chci zde upozornit, že nejsem jediný zastupitel, který čelí šikanóznímu trestnímu stíhání. Myslím si, že to není normální. Necítím se vinen, rozhodoval jsem se jako zastupitel, který zná místní podmínky, a plně v souladu se zákonem o obcích. Nikdo jiný nenabídl za tuto nemovitost více jak jeden milion korun. V tomto stanovisku je uvedeno, že prodej nemovitosti proběhl v souladu se zákonem o obcích a zákon jsme neporušili. Je zarážející, že státní zástupkyně toto stanovisko nebrala vůbec v potaz. Jediný důkaz státní zástupkyně je znalecký posudek na nemovitost, který byl policií účelově zadán na cenu vyhláškovou a ne na cenu obvyklou v místě, za kterou jsme prodali nemovitost my, tak jak hovoří zákon o obcích. Ještě chci upozornit, že znalec v uvedeném objektu vůbec nebyl a částka 500 tisíc, za kterou nás stíhají, přesáhla o 2 840 korun, tak aby nás mohli začít stíhat podle vyšší sazby. Dále byl proveden dohled Ministerstvem spravedlnosti, odboru justičního dohledu, který říká, že zadaný znalecký posudek Policie ČR vykazuje vady. Státní zástupkyně také tento dohled nebrala vůbec na vědomí. Ještě jednou sděluji, že se cítím absolutně nevinen. Tolik stanovisko Pavla Růžičky.
Já tedy otevírám všeobecnou rozpravu a nemám přihlášené žádné poslance.
Děkuji, vážený pane předsedající. To se nevyřeší.
Pořádal to Občan, zapsaný spolek, a tam údajně zaznělo na tuto otázku, jak bude postupovat ten lékař, od pana Krále, tuším, z Ministerstva zdravotnictví, že se má přejít k jinému lékaři. Anebo že má odmítnout tu péči. Něco jako revers. Elektronický recept ve stávající podobě nic lékařům nenabízí. Ani lékový záznam, ani kontrolu interakcí, kontraindikací předepsaných léčivých přípravků, nic. Lékaři samozřejmě po spuštění celého systému po novém roce si dali tu práci a ten čas začali sledovat. Ať si myslíme o evidenci tržeb cokoliv, tak ta tedy šlape opravdu v řádech já nevím, jestli mikrosekund. Mám potvrzeno, že některý ten den to bylo třeba dvě hodiny. On ten pilotní projekt vlastně de facto probíhá teď. Přibližně asi 7 000 lékařů do dnešního dne nemá ty přístupové kódy ze SÚKLu dodány. Není to pravda. Jsou to i lékaři, kteří poskytují primární péči i v ambulancích specialistů. Někteří čekají od listopadu, někteří čekají dokonce od října. Jeden z dalších důvodů, a můžete si o tom myslet, co chcete, opravdu, starší osoby obecně, platí to i o starších lékařkách i starších lékařích, k elektronice prostě příznivý vztah nemají. Prostě to nejsou schopni zvládat. Při personální devastaci zdravotnictví je to opravdu velký vykřičník, kdo je nahradí. Jsou to samozřejmě většinou provozovatelé ambulantních zdravotních služeb, dá se předpokládat, že své praxe budou prodávat, koupí si je lékaři z nemocnic. On ten celý systém je možná ohrožen ještě i z jiného důvodu. Je otázkou, jestli to tak opravdu je, či není, a je také možné, že o tomhle bude rozhodovat soud. A pak bude rozhodovat de facto o celém systému elektronických receptů. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a rád si vyslechnu samozřejmě vaši reakci na svůj projev.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Hezké dobré odpoledne všem. Jsme tady ve zvláštní situaci, protože máme předložený zákon ze Senátu, který časově je pozdě, protože už by musel řešit věci retroaktivně, protože zákon už byl přijat a platí a toto je jeho změna. Co to znamená? A ti, co nebudou psát, je to jejich rozhodnutí. Je to stejné jako v britském království.
Garanci výdajů na obranu ve výši 2 % HDP pak měly ve svém programu i mnohé politické strany, které jsou dnes zastoupeny zde v Poslanecké sněmovně, a to včetně hnutí ANO. To si vetklo tento cíl dokonce do programového prohlášení své vlády, jež sice nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, ale v současnosti zde přesto vládne a bohužel zaujala negativní stanovisko k tomuto návrhu zákona, který zde projednáváme, což je pro mne nepochopitelné. Pokud něco, kolegyně a kolegové, máte v programovém prohlášení a někdo vám ten návrh naservíruje na stříbrném podnose, tak nerozumím tomu, proč pro tento návrh vláda premiéra Babiše nehlasovala. Jsem ostatně přesvědčena, že všechny tyto nenaplněné sliby ukazují, že slibů již bylo právě dost a že jakýkoli závazek nemá sebemenší význam, pokud nebude přetaven v závazné pravidlo. Právě proto bych byla ráda, abychom schválili tento zákon, který je jedinou reálnou šancí, jak dospět k tomu, že Česká republika bude plnit své spojenecké závazky a že k cíli 2 % HDP opravdu někdy v budoucnosti dospějeme. Měl v investicích podporu opozice a na Ministerstvu financí partnera ze stejného politického hnutí. Máme tedy unikátní příležitost toho společně dosáhnout, a pokud tak chceme učinit, měli bychom podniknout konkrétní kroky. Jsem rovněž přesvědčena, že současná zhoršující se mezinárodní bezpečností situace si to velmi žádá. Pro doplnění bych ráda uvedla, že tento návrh zákona zároveň nově stanoví povinnost vládě pravidelně jednou za čtyři roky vyhodnocovat stav zajištění obrany České republiky a na tomto základě pak usnesením vlády stanovit konkrétní pokyny pro výstavbu, přípravu a použití ozbrojených sil na další desetileté plánovací období s tím, že nedílnou součástí takových pokynů bude výhled výdajů státního rozpočtu. Je to tedy ta kapitola Ministerstva obrany na delší, ale nezbytně nutné plánovací období, než jak je nastaveno obecnou stávající právní úpravou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčena, že už bylo dost času na pouhé sliby a ne zcela vážně míněné cíle a jejich neplnění a že je skutečně třeba konečně přistoupit ke konkrétním krokům. Jsem toho názoru, že můžeme najít tisíce důvodů pro to, proč obraně nedat stabilizovaných způsob financování, ale že vždy to budou pouze a jenom důvody zástupné. Na jednu stranu v každém svém veřejném vystoupení hovoříte o tom, jak je nutné, aby Česká republika byla dostatečně připravena na nějaké kritické situace, dokonce přemýšlíte o tom, že byste obnovili vojenskou službu, a o jiných věcech, nad kterými zůstává rozum stát. Na druhou stranu - kde na to, kolegové, prostřednictvím pana předsedy z SPD, chcete vzít finanční prostředky, když tento návrh odmítáte podpořit? Tento zákon, kolegyně, kolegové, nabízí konečně řešení a jasný harmonogram, kterým dosáhneme toho, o čem se zde zatím pouze jenom bavíme, o čem možná někdo sní, co možná někdo slibuje, a zrovna třeba v tuto chvíli v Davosu našim spojencům. Takže je to jedinečná příležitost k tomu, abychom skutečně dneska ten krok správným směrem a dopředu udělali a přestaňme si tady hrát na to, jestli je pro někoho podstatné, zdali návrh předloží koalice, nebo opozice. Jak opakovaně jsem říkala já, a myslím si, že snad v tomto ohledu se s většinou z vás shodnu, na obraně a na bezpečnosti by žádné stranické knížky platit neměly. Věřím, že se ve finále dohodneme a bude to ku prospěchu občanů České republiky.
Myslím, že jsou to naprosté zlomky, ale potřebujeme nejprve statistiku ze spravedlnosti.
Podívám se tedy po plénu, zdali mám nějaký zájem o účastníka v rozpravě. Nemají chuť na závěrečné slovo, takže pokročíme.
Domnívám se, že celý text ohraničený uvozovkami není třeba číst.
Já tedy končím podrobnou rozpravu. Pro jistotu zagonguji, abychom tedy svolali všechny poslance a poslankyně na hlasování.
Více v textu na lavicích.
Tímto máme tento bod vyřešen.
Mám opačný názor. Myslím, že nevystoupil, takže je to v podstatě podobný případ. Mám tady jeho stanovisko, které bych chtěl jeho jménem přečíst, až bude možnost.
Otevřu tento bod Myslím, že není potřeba odhlašovat. Přistoupím k projednávání, takže to dočtu.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Nejdříve mi dovolte konstatovat omluvy došlé předsedovi Sněmovny.
Dovolte mi, abych vás z pověření volební komise seznámil s výsledky volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace.
Ještě asi lhůty. Prosím, máte slovo.
Poslední lhůta se vyhlašuje na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny do pondělí 26. 2. do 12 hodin. Děkuji za pozornost.
Můžeme přejít k pevně zařazeným bodům. Předložený návrh z pověření Senátu uvede senátor Vladimír Plaček, kterého zde vítám.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci. Tento senátní návrh Senát přijal v minulém roce již 6. prosince, 7. prosince byl postoupen do Poslanecké sněmovny a 8. prosince jste měli možnost se s ním seznámit. Kolem elektronických receptů máte určitě neskutečné množství informací. Budu citovat dva nejmenované lékaře, jakým způsobem funguje Státní ústav pro kontrolu léčiv: Přes opakované pokusy za účasti operátorů firmy Medicus jsme se snažili zprovoznit eRecept marně. Systém hlásí, že máme vše v pořádku, ale tiskne jen čisté recepty. Operátoři na to nejsou schopni odpovědět a informují nás, že chyba je v SÚKLu. Byli jsme vyškoleni k léčení pacientů, mám tři atestace, ale kouzlit s profesionály ohledně softwaru neumím. Pokud to tak půjde dál - cituji - nedávám bolševikovi rok, ale tak maximálně týden, a to ještě s forenzními následky. - Opět cituji, omlouvám se. - Takový bordel ve zdravotnictví nebyl ani za éry komisí účelné farmakoterapie. Při setkání s náměstkem ředitele SÚKLu na celorepublikovém setkání praktických lékařů v Milovech bylo vše řečeno, vysvětleno, včetně obtíží s nefungujícími telefonními linkami atd. Naprosto bez odezvy. Všeobecná povinnost všech lékařů až na výjimky z vyhlášky a všech pacientů je také samozřejmě k diskusi. Je otázkou, zda by to tak vůbec býti mělo.
Máme tady exprimátora Prahy, exprimátora Brno, máme tady exprimátora Plzně, exprimátora Karviné. A strašně mě udivuje a bavím se, když pan poslanec Ferjenčík a další nám vysvětlují, jakým způsobem trvá odpovědnost či mandát primátorů statutárních měst v České republice. Primátor není volen na čtyřleté období, jestli si to náhodou neuvědomujete. Primátor je volen a možnost jeho odvolání zastupitelstvem je každý měsíc. A bavíme se o tom, že tento primátor je odpovědný za kolektivní rozhodnutí zastupitelstva a rady. Vždyť je to nesmysl. Je potřeba si uvědomit, že primátor je v nejméně výhodné situaci ze všech zastupitelů jednotlivých měst.
Děkuji, pane poslanče. A tady mám přihlášeného jako prvního pana poslance Milana Ferance a připraví se pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji, pane předsedající. Skutečně se o tom můžeme bavit nekonečně. Toto je ta věcná stránka. Vyhodnotili jsme to jinak! A celý minulý týden jsme tady slyšeli - my nejsme soud, nesmíme nic hodnotit, nemůžeme, od toho je někdo jiný. Opencard 1 - státní zástupkyně Máchová, která to řešila, až to nevyřešila. Čapí hnízdo - vyšetřovatel pan Nevtípil. Co mají společného? Stačí se podívat na stránky Národní fond proti korupci, tam ten rozsudek je, tam je to přímo konstatováno, rozhodnutí vrchního soudu.
Děkuji, pane poslanče. A jako posledního do obecné rozpravy mám přihlášeného pana poslance Leo Luzara.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, nevyužil jsem svého přednostního práva, počkal jsem v řadě diskutujících a myslím si, že to bylo dobře, protože jsem vyslechl hodně názorů na tu věc. A chtěl bych říci svoji zkušenost. Jsem od roku 1990 zastupitelem městské části. Až to bylo tak do nebe volající, že už se to prostě nedalo před společností zakrývat, co se všechno v těch samosprávách děje, tak se nastolila vlna - a ono to tady také v té diskusi zaznělo - vlna očisty bych to nazval. Protože ta vlna tu společnost měla za úkol očistit. Ale co tady tato zákonodárná Sněmovna měla udělat, je, nastavit mantinely. To byla naše úloha. To byla úloha této Sněmovny. Proto mě taky mrzí, že zde není ministr spravedlnosti, který by měl slyšet tyto názory a měl by iniciovat správné návrhy zákonů, které by usměrnily jak činnost státních zástupců, tak ale i soudců. To jsou všechno věci, které tady dlouhodobě jsou, ale jakmile skončí ty debaty ohledně vydávání, a většinou se to vždycky točí kolem vydávání někoho, tak to se usne, protože se nám příliš nechce do té zastavěné oblasti neboli minového pole práva vstupovat. Sám jsem byl svědkem v x případech, dokonce tady můžu říct, že i zákon byl zneužíván k očerňování. A účelově trestní stíhání jsem také zažil, podání podnětu, aby orgány činily a mohly diskreditovat někoho, aby se musel očišťovat. Tyto věci asi tady všichni známe. Ale kde si my osobujeme právo vzít tady tyto dva příklady jako ty markanty, jako ty názorové, jasné, na kterých tady provádíme ústní souboje, co je správné, co není správné? A všichni ti ostatní zastupitelé, řadoví starostové, prostě mají smůlu a to martyrium si museli projít. A měl jsem možnost se bavit se starosty, kteří si to prošli. To nebyl rok, to nebylo jedno volební období. To obvykle trvalo těch pět šest let. Mířím k tomu, že je pro mě těžké jako právnímu laikovi posoudit konkrétní případy.
Ale tyto speciální mechanismy nemůžu používat na to, abych vybíral poplatky ze psů nebo zjišťoval každý správce daně, jestli mi daný subjekt zaplatil správně, nebo nesprávně. A to dokonce ani v této vazbě, že se tváříme, že to je jenom pro zahraniční spolupráci, protože upřímně řečeno, tato zahraniční spolupráce se bohužel dá také objednávat. Myslím si, že tento návrh zákona máme přikázat kromě rozpočtového výboru - a nenavrhuji, abychom garančním výborem byli my, protože pokládám hádky o garanční výbor za zbytečné. Ale navrhuji, abychom přikázali tento návrh zákona kromě toho ještě -
Na pořadu jsou pevně zařazeny body 19, 20 a 21, což jsou mezinárodní smlouvy. Písemné interpelace v tuhle chvíli nejsou. Ale pokud chcete podat ústní interpelaci, tak opět to bude možné, předpokládám, že tady bude pracovník až do 11 hodin.
Bohuslav Svoboda se proti rozsudku odvolal. Připomínám, že se jedná o opakovanou žádost o vydání. A nyní ve fázi odvolacího řízení není další projednávání možné bez opětovného souhlasu Poslanecké sněmovny. Nebyl schopen komentovat jinou kauzu. Kauza podle něj není politicky motivována. Rozhodnutí zajistilo, že veřejná doprava nezkolabovala a že nevyhodili miliardu oknem. Pan poslanec Bohuslav Svoboda je obviněn, že spáchal úmyslný trestný čin, že někdo jiný mohl onu zakázku realizovat o 60 milionů korun levněji, nikdo jiný než dotyčná firma ale onu zakázku vzhledem k předchozím smlouvám a licencím realizovat nemohla. Naše rozhodnutí je politické jako mandátového a imunitního výboru, informoval pan obhájce, a vysíláme podle něj signál veřejnosti. Pokud to mám shrnout, případ se táhne už šestý rok, přičemž mohu konstatovat, že Poslanecká sněmovna průtahy rozhodně nezpůsobila. Naším úkolem jako parlamentu je zajistit, aby další tisíce těch, kteří v samosprávách veřejně denně rozhodují, podobně jako tak učinil pan docent Svoboda, nebyli kriminalizováni na základě nesmyslných posudků či nesmyslných obvinění k trestnímu stíhání.
Ještě než ji zahájím, přečtu omluvu pana poslance Tomáše Kohoutka od 15.31 do 20.00 hodin z důvodu návštěvy lékaře. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nejedná se o skutky, které se odehrály v rámci soukromých podnikatelských aktivit. Nerad bych opravdu tady začal diskutovat na této rovině anebo byl napadán pro nějaké pokrytectví.
Ještě než udělím slovo paní poslankyni Heleně Válkové, došla omluva pana poslance Jana Čižinského od 16 hodin do konce jednacího dne. Nyní tedy paní poslankyně Helena Válková se svým vystoupení, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
Přesto státní moc zde reprezentovaná státními zástupci, a v tomhle konkrétním případě už dokonce i soudem, byť to rozhodnutí je zatím nepravomocné, nakonec ten verdikt přijme a označí je za obžalované, posléze nepravomocně odsouzené. To teď hovořím obecně. A poslední číslo. Znamená to zhruba 52 % nesprávných pravomocných rozhodnutí obecných soudů týkajících se 60 % členů zastupitelstev obcí. Vím, že tím nedělám propagaci pro nadcházející komunální volby, nicméně je to velký apel na to, abychom se zamysleli nad tím, jestli v současné době opravdu nedošlo k neodůvodněnému výkyvu moci výkonné a moci zákonodárné v neprospěch té zákonodárné, a i proto budu samozřejmě jako ostatní, jak zde bylo řečeno panem předsedou našeho klubu, hlasovat proti vydání, aby to byl určitý signál, který vysíláme, a říkáme: máme tady imunitu, která je nástrojem, který má opodstatnění a který umíme používat, pokud dojdeme k závěru, že se zneužívá prostředků trestního práva.